Oni nesli plnou odpovědnost. Že se ti funkcionáři nechali hostit za vlastní peníze a ještě byli vděční tomu, kdo je hostil za jejich peníze, to je jiná věc. Ale neříkejme, že tady stát něco udělal špatně. To si sportovci to zlaté vejce zničili sami! To si myslím můžeme přiznat. Poslední poznámka. A ti samí, kteří to podporují, nepřicházejí s tím samým u šéfa agentury. Ale mělo by to aspoň nějakou elementární logiku. Takže za chvíli budeme starostům brát odměny, abychom teď slavnostně druhou odměnu přiznali panu poslanci Hniličkovi jako budoucímu šéfovi. Tak já si myslím, že... Zákon stanoví jasnou odměnu, je tam koeficient, je to dobře ošetřeno, není tam neslučitelnost funkcí s funkcí poslance jako u jiných vyjmenovaných funkcí. Protože podle mě ten systém je špatně. Protože v logice věci, proč by měla tím být jenom jedna skupina a ne druhá a třetí. A podle mě je to úplně špatně. Já budu hlasovat proti tomuto návrhu zákona.
A rád tady znova připomenu, že sportem, organizací sportu, pořádáním různých sportovních eventů, nákupem sportovních věcí a vůbec vším, co se kolem sportu děje, přijde do veřejných rozpočtů až 60 miliard korun ročně. To přece není vůbec málo peněz. A přesto je sport dneska spravován odborem sportu na Ministerstvu školství zhruba 25 pracovníky. To si prostě náš sport nezaslouží. Jednoduše, kdyby to vše fungovalo tak, jak se mi někteří oponenti také snažili vysvětlit, že to přece docela funguje, tak se tu dnes o tuto novelu nedohadujeme a ty naše reprezentace by byly úplně někde jinde a naše mládež by pak možná měla mnohem větší zájem o sport a tělocvik by pak určitě nebyl nejvíce omlouvanou hodinou ve škole. Je to ostuda, kam se český sport dostal, a vůbec celá pohybová gramotnost mnoha našich dětí, které jsou budoucností naší společnosti. Děkuji vám všem, kteří dnes budete hlasovat pro novelu zákona o podpoře sportu a vznik Národní sportovní agentury.
Děkuji panu poslanci Milanu Hniličkovi.
Protože tady bylo hlavně popsáno, že současná situace ve financování sportu, ve financování tělovýchovy dětí, mládeže, je naprosto špatná, naprosto tristní. Že se s tím musí něco dělat. Tam jsme opravdu všichni ve shodě. Tím, že je to poslanecký návrh a neprošel klasickým připomínkovým řízením, tak si myslím, že je tam spousta ne marginálních věcí, ale podstatných věcí, které jsou tam špatně nastavené. Samozřejmě do dalšího čtení některé věci byly zapracovány. Ale když jsem si nechal udělat stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak pořád tam zbyla jedna strana připomínek. Rovněž považujeme za problematické rozvolnění podmínek pro sportovní svazy, které se dle novely mohou stát jistými zprostředkovateli dotací ze státního rozpočtu. Tato praxe byla v letech 2014 až 2015 zcela opuštěna a byl zaveden program přímé podpory klubů, přičemž sportovním svazům pak byla ponechána role národních autorit s hlavními úkoly rozvoje metodiky sportu a organizace soutěží. Navržené tedy považujeme za krok zpět." Což je oficiální stanovisko Ministerstva školství. Takže to byla jedna z těch věcí. Takže není tady mimo jiné vůbec, jaké by měl mít vzdělání. Může mít klidně základní školu. Takže za těch šest let se bude jednat o rozdělování zhruba 50 miliard korun a v podstatě o tom bude rozhodovat opravdu jeden člověk, to znamená předseda agentury. Zjistí se po krátké době, že tu práci nedělá dobře. To si myslím, je další podstatná věc, která není správně. Rejstřík trestů, byl tady zmíněn. Opět můžu citovat ze stanoviska Ministerstva školství, můžete souhlasit, nebo nemusíte. Ale znovu opakuji, je to stanovisko Ministerstva školství. Není vůbec řešeno, pokud tam například bude nějaká marginální chyba v údajích do rejstříku, co se s tím bude dělat. Jak se budou opravovat. Takže v čem my máme zásadní rozpor s panem poslancem Hniličkou, je, jakým způsobem změnit situaci ve financování sportu. Já vůbec za sebe nemám problém, kdyby to bylo Ministerstvo pro sport, kdyby to nebyla agentura pro sport. Protože potom už samozřejmě máme pravidla, která jsou nastavena u jiných ministerstev.
Víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti? Děkuji panu senátorovi a končím tento bod. Omlouvá se pan poslanec Stanislav Grospič dnes od 16 hodin z osobních důvodů. Otevírám bod číslo Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Prosím, máte slovo.
Dále bych rád zdůraznil, že pokuta může být udělena do výše 3 milionů korun bez stanovení spodní hranice. Existuje zde tedy diskreční pravomoc rozhodujícího orgánu, který může pokutu snížit, v některých případech opravdu na symbolickou hodnotu. Domníváme se, že tato ač symbolická výše pokuty bude mít víc odrazující účinek, než kdyby bylo od potrestání zcela upuštěno. Tedy závěrem - pozměňovací návrh Senátu v praxi nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu jak z pohledu adaptace evropského nařízení, tak i z pohledu ochrany spotřebitelů. Děkuji.
Výsledkem tohoto jednání bylo přijetí pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení výboru.
To není o tom, že to má být nějaká symbolická rovina, ale může být nula. Nikdo proti tomu nic nenamítal. U těch dalších návrhů tomu nějak rozumím, tady moc ne. Takže i já za sebe i po tom projednání, jak jsme tady projednávali, jsem pro tu sněmovní verzi.
Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Já vám děkuji také za pochopení.
Dovolím si tady stručnou rekapitulaci. První z nich ukládalo prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí v termínu do 7. června předložit Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy korun. Proto ten bod zní "reálná situace". A ten zásadnější problém ještě. Jsou to azylové domy pro rodiče s dětmi, azylové pro jednotlivce, azylové domy kombinované, domy na půl cesty, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace. Čili žádná další pobytová zařízení typu domovů pro seniory a podobně tam skutečně nenajdete. A pokud tedy kraje si to rozpočítaly, tak já tady uvedu konkrétní čísla. Ředitelé buď budou muset propouštět a ještě se budou muset klepat, aby nezačalo pořádně mrznout, aby ušetřili nějaké finanční prostředky na provozu.
Dále otázka odvolatelnosti. Jsem si vědom, že je tam odkaz na etický kodex. Ale jestliže etický kodex si napíše vedení této agentury samo, předloží to do vlády, bude to schváleno, tak ten etický kodex prostě může být tak obecný a bezbřehý, že vlastně ani ta šance odvolat předsedu této agentury či jeho vedení přes porušení etického kodexu nemusí být v budoucnu vůbec žádnou zárukou. Následně orgán národní rady pro sport. Pak je tady zmíněn rejstřík. To mi tam chybí. Aby třeba bylo řečeno, že se bude zohledňovat počet členské základny jednotlivých svazů, sportovních oddílů atd. Já nevím, teď máme nějaký systém, na který se tady nadává, který je považován za, řekněme, potenciálně korupční, ještě nevíme, jak ty kauzy dopadnou, já s tím systémem mám taky problém. Ale kde je záruka, že tento systém bude lepší? Znovu říkám, asi by bylo dobré opravdu říci, ty výtky, připomínky jsou poměrně zásadní. Ale neznám ani jeden případ, kdy bychom řekli: udělali jsme s nadšením nějakou velkou změnu poslaneckou novelou a bylo to opravdu dobré řešení. Vždycky jsme to tady opravovali za půl roku, za rok. Ale tady prostě můžeme opravovat něco, co může mít velké důsledky, protože se tady bavíme řádově o šesti, sedmi, pokud naplní pan premiér sliby z hlediska financování sportu, možná o deseti, o dvanácti miliardách korun.
Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní pan poslanec Válek, připraví se pan kolega Lukáš Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V dobách, kdy jsem míval poznámky a třídní důtky za dlouhé vlasy, jsem si taky vyplavoval sportem endorfiny. A ty doby jsou pryč. Neřešíme agenturu pro kulturu, byť v České republice naše sbory bývaly nejlepší na světě a v Evropě a dneska upadají kvůli tomu, že nemají dostatek peněz, a zpívá tam obrovské množství mladých lidí, kteří to dělají ve volném čase, za své peníze, platí si ze svého dirigenty. A přesto to neřešíme. Udělejme agenturu pro kulturu, která bude financovat zájmové kroužky a všechny tyto aktivity spojené s tím, že mladí lidé se chtějí věnovat kulturním aktivitám, nesedět u počítačů, nesedět u mobilů. Ale aktivně se věnovat kultuře. Tímto se nezabýváme. Byť investice do těchto aktivit se mnohonásobně, mnohonásobně vrátí! Zabýváme se sportem. Trápí nás agentura pro sport, byť ministerstvo školství a sportu by toto mělo řešit a mělo by to intenzivně řešit. Já si myslím, že bychom si měli říct, čeho vlastně chceme dosáhnout! Chceme dosáhnout toho, aby se ve sportu přestalo krást? Toto si řekněme. Každý z nás. A teď se podívejme, jak je to s penězi. Na tuto agenturu 6 miliard ročně. Máte pocit, že je to správný poměr? Opravdu si myslíte, že je to správný poměr? Opravdu si to myslíte?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Poté bychom projednávali body z bloku zprávy, návrhy a další. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. A nyní případně mohou vystoupit ti poslanci, kteří mají návrh na změnu schváleného pořadu. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Já vás poprosím o klid v sále.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Bod 3 je registr smluv, takže aby to bylo po tomto bodě pevně zařazeno. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Máme nového poslance, chceme ho zařadit do procesu, tak ať to jde rychle.
Vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil požádat o zařazení nového bodu na jednání dnešního pléna Poslanecké sněmovny, a to bodu nazvaném Financování sociálních služeb a reálná situace. Žádám o zařazení jako první bod dnešního programu. Dovolte mi krátce zdůvodnit důvod tohoto bodu. Vláda splnila slib pouze z poloviny. To znamená, domovy pro seniory a další pobytová zařízení prostě zůstanou na sucho. O ty lidi se nebude mít někdy od listopadu, protože tam počítáme s tou jednou miliardou, nebude mít kdo postarat.
A já bych byl velmi nerad, aby se situace ve sportu neposunula, a to jak v oblasti mládeže, tak v oblasti naší reprezentace.
Následuje faktická poznámka pana poslance Nováka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Prosím, není to tak. Není to o tom, že se tady v rámci dotace nějakým způsobem podvádí.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Totiž on řekl, když hovořil o společnosti Sazka, že stát tady dal jakýsi výjimečný dar sportovcům, když umožnil, aby používali výnosy ze společnosti Sazka. Já bych si dovolil říci, že to není pravda. Pokud si dobře vzpomínám, předchůdce ve funkci předsedy Orla pana předsedy Juránka byl místopředsedou Dozorčí rady Sazky, pak tam různé tělovýchovné svazy měly své různé podíly. Nebyla to nikdy státní společnost. Vždycky to patřilo jenom sportovcům. Logicky, každý vlastník využívá výnosů ze své společnosti. A sportovci využívali výnosy ze své vlastní společnosti, což určitě nejde označit za dar státu. Státu do toho vůbec nic nebylo. Sportovci měli Sazku, byla jejich a brali si z ní peníze. Sportovci si tu Sazku sami nechali rozkrást. Kdykoliv se je stát pokoušel varovat, stavěli se na zadní a říkali: státe, nemluv nám do toho, to je naše společnost a co ty nám budeš mluvit do toho, jak naše společnost má hospodařit. A ten stát vždycky uznal, že je tedy právní stát, že jim do toho nemá co mluvit, že je to jejich. Stát byl přitom bezmocný, protože on tam nikdy žádný vlastnický podíl neměl. Nebyl to žádný dar od státu. A v okamžiku, kdy si to nechali ti sportovci ukrást pod rukama - zdůrazňuji svými vlastními lidmi a jejich vlastní lidé v orgánu té společnosti tomu významně napomáhali - tak najednou začali křičet "státe, podporuj sport!", což samozřejmě je legitimní výzva, protože stát musí podporovat sport. Teď se ho nechci dotknout, ale on je jedním z těch, kterých se to dotýká, protože on si chce sáhnout na ten příslušný objem peněz a pak svým vlastním orlům říkat: podívejte se, jaký já jsem frajer, já jsem se s tím Hniličkou a s tím Babišem dohodl, a protože jsem se s nimi dohodl a podpořil jsem jim ten zákon, tak já teď dostanu takovýhle balík peněz a teď já jsem ten šéf, milí orlové, já rozhodnu o tom, která orlovna bude podpořena a která ne. No, a takhle se dohodli s Babišem a s Hniličkou všichni bafuňáři v těch sportovních svazech. Proto to také podporují. Proto to není systém na podporu sportu, ale je to systém na vznik sportovní agentury a vzájemnou podporu sportovních bafuňářů. Takhle to prostě je. Promiňte, že vám to říká člověk, který prostě 25 let pracuje ve veřejných rozpočtech a který, přiznávám, nikdy nenašel ten správný a transparentní způsob. Nikdy ho neprosadil, byť se o něj snažil. A vy jim na to chcete dát těch 6 miliard? Tak ještě jednou.
Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Juránek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda.
To znamená, jenom abychom věděli přesně, o jakou velikost a o jakou míru zodpovědnosti v této věci jde. A já jsem o tom mluvil schválně proto, že skutečně tady byla dána velká šance. Ta šance nebyla dána tím, že by ty peníze patřily nám jako státu, ale v každém případě Sazka a podobné věci v jiných státech bývají v rukou státu.
Já bych si dovolila na paní Aulickou prostřednictvím vás, pane předsedající. Mě velmi mrzí, že paní Aulická to takto vnímá. A tak jak tady řekla paní ministryně financí, jestliže můžeme čerpat evropské peníze, tak se o to společnými silami pokusme a teprve pak čerpejme zdroje národní. A zároveň tím, že nemám tu praxi jako hejtmanka, tak bych vás chtěla ubezpečit, že u nás ten individuální projekt končí 31. srpna. Náměstek pro sociální oblast za mnou přišel, že bude potřebovat do konce roku, dokud ten projekt nenastartujeme, dalších 40 milionů korun. Moje otázka zněla, proč v tom projektu nepokračujeme hned od 1. září. A víte, co mi odpověděla vedoucí odboru sociálních věcí? Takže jsem paní vedoucí odboru sociálních věcí řekla, ať se přemístí na svůj odbor a pracuje na projektu. Jak jste slyšela, dnes jsme projekt odevzdali a budeme mít finanční prostředky od 1. září opět z evropských fondů.
Děkuji.
Já jsem rád, že jsem se dočkal trpělivě. To já jsem nikdy nezpochybnil. A mohu vám ocitovat úplně přesně. Takže takto roste příspěvek ve Zlínském kraji. Proto tvrdíte, že to je jinak. Z evropských zdrojů je možné při realizaci individuálního projektu dofinancování jen některých druhů a forem sociálních služeb, nikoliv však poskytovaných služeb sociální péče, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a podobně, kde je situace s nedostatkem finančních prostředků kritická. My chceme jenom zajistit to, co si skutečně jak poskytovatelé - připomínám, a vy sama to dobře víte, že to jsou tisícovky zaměstnanců - tak i klienti, co si skutečně zaslouží. A pokud tady vyzýváte, jedna i druhá paní ministryně, i vaším prostřednictvím paní poslankyně Gajdůšková, k nějaké spolupráci, tak my tady opakovaně říkáme, že na těch krajích to umějí. Na řadě krajů vědí, jak funguje víceleté a vícezdrojové financování. Není snad žádný problém se v tomto inspirovat a pracovat i na centrální úrovni, na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí.
Já také děkuji. Nyní zde mám dvě přednostní práva.
A podrobně zvážit, jestli potřebujeme další regulace uzákonit. My si to nemyslíme. A současně hypoteční úvěry většinou bývají ty, které jsou nejlépe zajištěny. Takže my se na tu debatu těšíme. Já myslím, že dneska ji dál vést ani nemusíme. A ještě k tomu, že určitě bude argument, že v cizině se ty parametry velmi často používají, ty, o kterých mluvil pan guvernér, nebo ty ukazatele. To je pravda. Nejenom hodnota nemovitostí nebo jenom jeden z těch parametrů dluhové služby, ať už celková hodnota vůči ročnímu čistému příjmu, nebo čistý měsíční příjem. Protože si myslíme, že když tam problém není, a my ten problém nevidíme, není žádný důvod to tam dávat. A tomu se říká ochrana akcionářů.
Nyní by měl ještě možnost závěrečného slova pan zpravodaj.